Takže jsme připraveni se účastnit přednášek nebo udělat nějakou přednášku, popřípadě nějakých debat.
Ta bude opět zaměřena především na menší obce a bude se týkat jak předškolního, tak základního školství. Vzhledem k předpokládané alokaci 400 mil. korun bude zaměřena především na odstranění havarijních stavů a rekonstrukci školských objektů, nikoliv na velké projekty a stavbu zcela nových školských zařízení. Ministerstvo financí tedy flexibilně pomáhá řešit všechny potřeby, o kterých jsem mluvila.
Já chápu, že Ministerstvo financí nemůže řešit školství. Nicméně je to kritická situace, ty dotační tituly tam fungují. Musím říci, že vaši úředníci pracují skvěle, za to je musím pochválit. A proto by byla škoda, kdyby nedošlo k navýšení toho dotačního titulu. Sice jste říkala, že ta výzva nebude vyhlášena, ale byla by to škoda.
Děkuji. Já rozumím, paní poslankyně. Já samozřejmě v tuto chvíli nemohu mluvit za ministra Plagu, zda disponuje, či nedisponuje takovou analýzou, určitě se ho na to dotáži. Vnímám to, co mi říkáte.
Vystoupí pan poslanec Jan Zahradník s interpelací na pana ministra Vladimíra Kremlíka ve věci dotace na elektromobilitu.
Podle mých informací ČEZ a E.ON dostaly již dotace ve výši zhruba 800 milionů korun na budování dobíjecích stanic pro elektroauta. Například Škoda nutí své dealery, aby ve svých podnicích budovali nabíjecí stanice. A za druhé, zdali ministerstvo chystá v rámci operačního programu nějaké dotace i pro tyto soukromé investory.
Rád bych se k vaší interpelaci vyjádřil. Účelem těchto dotací je zajistit rovnoměrné pokrytí České republiky elementární základní dobíjecí infrastrukturou. Tři výzvy již byly uzavřeny a vyhodnoceny a v rámci nich byly dotace poskytnuty mimo jiné vámi zmiňovaným společnostem ČEZ a E.ON. Obdobnou dotaci však obdržela i společnost Pražská energetika. Tyto tři uvedené společnosti dohromady obdržely dotaci ve výši přibližně 250 milionů korun českých za účelem vybudování 375 rychlonabíjecích stanic, tedy jedná se o částku 250 milionů na 375 rychlonabíjecích stanic. Uvedené společnosti obdržely dotace na výstavbu i běžných dobíjecích stanic. Pokud se ptáte, proč dané dotace zatím neobdržely žádné automobilky, musím v prvé řadě konstatovat, že v době přípravy dotačního programu a jednání s Evropskou komisí ohledně notifikace daného programu z hlediska veřejné podpory jsme neměli v té době sebemenší signály o zájmu automobilek zapojit se do tohoto programu. Nezaznamenali jsme v této souvislosti z jejich strany žádnou stížnost. Já jsem s vedením Škodovky jednal, je to podle mě tak dva měsíce zpátky. Skutečností rovněž je, že podmínky notifikace veřejné podpory k tomuto programu, tak jak byly schváleny Evropskou komisí, v tuto chvíli neumožňují automobilkám se do tohoto dotačního programu zapojit. V příštím roce však chceme zahájit kroky na přípravu nového dotačního programu, jehož podmínky bychom rádi částečně zjednodušili, a umožnili tak mimo jiné i poskytování dotací pro vámi zmiňované automobilky. Čili vážený pane poslanče, budeme dělat změny a chceme dotační tituly i pro automobilky. Jeho spuštění očekáváme začátkem roku 2022, neboť v mezidobí bude muset opět proběhnout jednání s Evropskou komisí ohledně notifikace veřejné podpory. Závěrem mi dovolte se vyjádřit i k otázce, zda současné nastavení dotačního programu nějakým způsobem křiví trh.
Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku? Má, takže prosím máte slovo.
S tou elektromobilitou je to samozřejmě věc složitá. Já samozřejmě vidím, že ten rok 2022, o kterém mluvíte, je natolik vzdálený od současného času, od současného okamžiku, že se může stát tolik věcí, že to všechno může ještě vypadat jinak.
Teď tam není žádná lhůta. Takže já věřím tomu, že celá Sněmovna podpoří ten zákon, protože ten zákon jednoznačně je ve prospěch pacientů a ve prospěch zajištění dostupnosti léků. A mimo jiné také ten zákon neřeší pouze ten emergent a reexporty, ale řeší i snazší dovoz léků ze zahraničí, jak jste o tom hovořila. Takže je tam celá řada opatření v tom návrhu zákona, nejenom ty reexporty, nejenom ten emergent, která zajišťuje vyšší dostupnost.
Prosím pana ministra o odpověď na doplňující dotaz.
Možná od konce. S tím zákonem ho dostane.
Děkuji a nyní bude pan poslanec Bendl interpelovat pana ministra Brabce ve věci erozní vyhlášky.
Ale Ministerstvo životního prostředí nekoná. Od poloviny roku 2017, kdy byl do eKLEPu vložen návrh vyhlášky, se nestalo v podstatě nic. Vyhláška dodnes neplatí, neexistuje. Je to dva a půl roku a čas utíká. Děkuji vám za odpověď.
Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.
Jsem přesvědčen po diskuzích právě s akademiky, ale i s odborníky z praxe, že to tento návrh řeší a že bude přijat. Takže já doufám, že skutečně tentokrát dojdeme k nějaké dohodě, byť vím, že to nebude jednoduché. Já si vážím kroků, které teď dělá ministr Toman třeba z hlediska snížení velikosti půdních bloků. Ten návrh na maximálně 30 hektarů a některá další opatření, která by měla snížit erozi. Já myslím, že dneska se celá řada opatření dělá i bez protierozní vyhlášky, ale ten zákon dává jasné zmocnění a vyžaduje tu protierozní vyhlášku.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Členové vlády: do 14.30 pracovní důvody Andrej Babiš, Jan Hamáček do 11 hodin pracovní důvody, Karel Havlíček zahraniční cesta, Jana Maláčová zdravotní důvody, Tomáš Petříček zahraniční cesta, Robert Plaga pracovní důvody, Miroslav Toman pracovní důvody, Adam Vojtěch do 10.30 pracovní důvody, ministr obrany Lubomír Metnar dnes od 9 do 14 hodin z důvodu naléhavých pracovních povinností se omlouvá. Dnešní jednání zahájím bodem Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě čtyři odpovědi na písemné interpelace. A nyní přistoupíme k projednávání odpovědi na písemné interpelace. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka. Jelikož pan ministr vnitra Jan Hamáček je řádně omluven, nelze tuto interpelaci projednat a bude nadále přerušena. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové. Zahajuji rozpravu k této písemné interpelaci. Prosím pana poslance Munzara, aby se ujal slova.
Děkuji za slovo, pane předsedající, děkuji, paní ministryně, za vaši přítomnost. Dobrý den, kolegyně a kolegové, po té krátké noci, děkuji také, že jste přítomni. Já jsem se ptal paní ministryně, stejně jako před rokem a půl, na aktuální čerpání a stav evropských fondů. Já bych chtěl v prvé řadě poděkovat paní ministryni za detailní odpověď, opravdu i za tu velice dobře zpracovanou tabulku. A díky tomu, že jsem interpeloval i před rokem a půl, tak mám příležitost si srovnat, jaké jsou trendy. Takže děkuji za dobře zpracovanou odpověď po formální stránce. Tak se chci zeptat, jak to bylo vyřešeno. Takže se chci zeptat na několik doplňujících otázek, které se váží obecně k evropským fondům. První, jestli hrozí ještě nějaké další korekce kromě těch korekcí kvůli auditu a kvůli střetu zájmů premiéra, a skutečně to myslím i na jiné typy případů a z jiných důvodů, a případně v jaké výši. Jaké předpokládáte tedy krácení celkové alokace v jednotlivých operačních programech, a to jak díky korekci z toho auditu, tak díky případným dalším korekcím. Třeba že nám budou kráceny finanční prostředky na další programovací období. Jak se standardně postupuje vůči příjemcům dotací a projektům, které jsou příčinou té korekce?
Nicméně nepokračovalo to dál. Protože ono je to opravdu ryze odborné téma.
U některých je to otázka pár minut, ale u některých jsou to hodiny letu a stovky třeba dolarů pro to, aby mohli realizovat to své jim přiznané občanské právo.
Prosím.
Ten proces je takový, proces přípravy, je takový velmi neuspořádaný. Například by mě zajímalo, jestli stále ještě funguje nejenom formálně, ale i materiálně velká rekodifikační komise, kterou vede pan místopředseda Nejvyššího soudu Fiala. Vím, že tam v březnu letošního roku byly nějaké zmatky a nějaké spory, určité, drobné.
Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové, tak nemyslím si, že bychom něco vedli neuspořádaně. Jedná se o velkou těžkou materii, kterou jsem převzala rovněž po kolegovi Kněžínkovi. Ta dále funguje. Jedna byla před létem a druhá byla v listopadu. Lavickým a myslím si, že skutečně dostojí svému slovu a že ty připomínky a ta druhá verze bude představena v příštím roce do poloviny tak, jak řekl. Já mu věřím a v podstatě bych řekla, že ta skupina i ta pracovní skupina pracuje velmi dobře.
Velmi děkuji, paní ministryně, za odpověď. Děkuji za slovo. Jsem z toho regionu, vím, že by to prospělo velmi turismu i místní dopravě.
Děkuji za slovo. Na českém úseku proběhla v roce 2018 obnova úseku a provoz je zajišťován turistickými vlaky objednávanými Ústeckým krajem v rozsahu denně po dobu letních prázdnin a o vybraných víkendech v průběhu roku. V roce 2020 by mělo dojít k mírnému navýšení objednávaného rozsahu dopravy.
Na to bych se ráda zeptala. A současně bych se ráda zeptala - rekodifikaci stavebního práva samozřejmě nějakým způsobem potřebujeme, ale se zajištěním toho, že pak bude právo vymahatelné, že bude reálně fungovat. Dám tady ten příklad, protože je to srozumitelné.
My samozřejmě nevedeme samostatnou evidenci, my vedeme ta podání. A naprosto podtrhuji, a souhlasím s vámi, že samozřejmě tam musí být vymahatelnost práva, a na to skutečně striktně dbáme.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, pane ministře. Jistě se shodneme, že třídění odpadu je v České republice na dobré úrovni. Ale motivace obyvatel třídit odpad se mnohdy opírá o zvýhodnění odvozu tohoto odpadu, který si pro ně obce připravily. Nyní se však nacházíme v době, kdy u většiny komodit nabídka převyšuje poptávku a obce například za papír nedostávají ani korunu. Jen během necelých dvou měsíců poklesla cena papíru na trhu z 1 800 korun na 1 200 korun, což je cena přetříděné, vyčištěné a slisované suroviny svázané v balících. Smluvní partneři zatím papír berou bez omezení, ale neplatí za něj, tedy je to zadarmo. A pokud ano, jestli chystáte v dohledné době nějaká podpůrná opatření pro to, aby se nám třídění odpadu úplně nerozpadlo.
Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.
Uvedu konkrétní případ. Oni prostě říkají, že podle jejich informací by ta situace neměla trvat tak dlouho, že by se to mělo nějakým způsobem obrátit. A tahle situace už se tady v minulosti stala dokonce několikrát. Ale nejsem teď schopen skutečně říct, a ani to není úkolem ministerstva, nebo naší rolí, abychom vstupovali do těch obchodních vazeb a nějakým způsobem dotovali cenu toho odpadu, která půjde dolů. Na co jsme připraveni, co děláme a budeme dělat, že budeme dál dotovat všechny způsoby třídění a samozřejmě budeme dotovat i recyklační linky.
Děkuji. Prosím.
Protože vy dobře znáte tu hierarchii likvidace odpadů, kde nejhorší je skládkování, nejlepší je samozřejmě prevence vzniku, ale to druhé nejlepší je recyklace. Ale je jasné, že část může skončit energetickým využitím.
Já se omlouvám, ale máte pět minut na to, abyste adresoval interpelaci, která byla podána, nikoli otázky, které v ní vůbec nezazněly. Já teď dám možnost paní poslankyni, aby položila případně doplňující dotaz, a pak budeme pokračovat. Prosím. Děkuji.
Pak teprve bude závěr procesu. Já chodím na tu genderovou radu. Já jsem se ptal, na co potřebujeme nějakou Istanbulskou smlouvu. Jaká je statistika, kdo to dělá, to, co jsem si vyžádal od paní profesorky Válkové. Já si myslím, že máme české zákony a nějaké Marrákešské nebo Istanbulské smlouvy ani nepotřebujeme. Takže já jsem chtěl vědět, jakým způsobem vlastně my chráníme naše ženy našimi zákony. Kdo dělá na nich násilí, jak se to řeší, jaké jsou tresty.
Také děkuji. Tím jsme tedy vyčerpali vyhrazený čas. Bohužel, vypadá to tak, jak to vypadá. A nyní tedy prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat ve věci dotačních titulů na mateřské a základní školy. Prosím.
Vážený pane premiére, jenom k tomu počtu mála přihlášených na interpelacích. Je to možná proto, že ve Sněmovně nikdo nevěřil, že byste dvakrát po sobě přišel na interpelace. Vy jste sice přišel, ale popletl jste si asi, měl jste přijít dopoledne a tam jste si to mohl všechno říci s našimi kolegy. Nicméně bych ráda navázala na tu výživnou debatu z minulého týdne, kdy jste se snažil vytvořit dojem, že řešíte problémy s kapacitami mateřských školek i jinde než na sociálních sítí. Snažila jsem se vysvětlit, že o nedostatku kapacit školek a škol víme již dávno a také jsme se snažili to řešit. Proti, proti, proti a proti. A nedělám z vás, s prominutím blba, jak jste řekl minule, ale pouze poměřuji slovy činy. Prosím, jak se díváte do budoucnosti? Jaká je představa, jak budete reagovat na ten tlak, který vytvářejí občané svým očekáváním? Jakou úroveň a zdroje financování předpokládáte v příštím roce především pro obce nad 3 tisíci obyvatel? A chtěla bych podtrhnout ještě jeden rozměr, který je přehlížený. Díky dostatečné síti a kapacitě školek mají ženy příležitost dříve se vrátit na trh práce. A právě dostatečná kapacita školek je příznivým faktorem, pokud jde o reprodukci obyvatel. Na tom bychom při demografických prognózách také měli pamatovat. A abych to uzavřela, budu ráda, když se tomuto tématu budete věnovat i jinde než na Facebooku a Twitteru. Děkuji za odpověď.
K tomu střetu zájmu, prosím vás. To je ta naše demokracie. Prostě ji nenechali mluvit. A hlavně Piráti, to je ta nová síla naše. To jsou ti transparentní. Na magistrátu místo toho, abyste řešili ty odpadkové koše na Karlově mostě, tak řešíte střet zájmů, a ještě se dohadujete. A Čižinský vás poučuje, co máte dělat.
Pane premiére, předmětem interpelace není ani Čižinský, ani odpadkové koše.
Ne, tak já říkám, že Piráti - to je asi naše budoucnost. Ona mi tehdy v 2013 řekla, že nemá peníze od Kalouska, abych to řešil, tak jsem jí vyhověl. A vy potom se snažíte prodávat moji práci. Je to zvýšení kapacit základních škol cca o 15 tis. míst. A já jsem se vás ptal, vy jste byla starostka Já jsem je dal a vy mě za to ještě kritizujete. Tak to je skutečně neuvěřitelné. A díky paní ministryni Dostálové máme skvělé čerpání evropských fondů. A co se z toho stalo, z těch peněz? Tak to my teď děláme. A my průběžně samozřejmě sledujeme poptávku jednotlivých obcí. Já je dokonce i navštěvuji. Teď jsem byl v obci Drahelčice například. Takže víte, že to děláme pro celé politické spektrum bez ohledu na barvu hejtmana nebo ministra financí.
Pokud by samozřejmě nastaly jakékoliv korekce, ať už individuální, nebo právě ty plošné, tak to není o tom, že o ty peníze přijdeme. A to můžete jedině tímto principem, že vlastně tam budete mít víc projektů, než máte peněz.
Děkuji.
Je potřeba rozlišovat mezi nezpůsobilým výdajem a korekcí. To znamená, těch 5 mld. jsme uměli nějakým způsobem ještě dát do projektů v České republice.
Děkuji.
To je první věc. Druhá věc.
Pokud ne, tak zahájíme realokaci. To znamená, aby došli do toho závěru. Já jsem se tady rychle poradila s paní ministryní, protože ten materiál existuje.
V rámci tohoto vyšetřování jsme zjistili řadu pochybení a kroků, které dle názoru členů komise byly učiněny v rozporu se zákonem. Mohu do dokladovat například na příkladu pana Dlouhého, který v roce 1990, zřejmě v dobré víře, vložil byty OKD do společnosti OKD. Nicméně vyšetřovací komise prokázala, že to bylo v rozporu s tehdy platným zákonem. Ale jak je možné, že se na toto pochybení přišlo až po téměř 30 letech? Dnes, po 30 letech, bude velmi obtížné a možná až nemožné toto pochybení napravit. Vážené kolegyně a kolegové. V příloze závěrečné zprávy vyšetřovací komise jsou uvedeny návrhy na trestní oznámení osob, o kterých se vyšetřovací komise domnívá, že jejich kroky a činy nebyly v souladu s tehdy platnými zákony. Do tepláků. Nejsem naivní. Bakala a jeho společníci disponují vynikajícími právníky. Ale jak se říká, kde je vůle, tam je i cesta. Předcházející dvě stížnosti na nedovolenou podporu státu byly sice Evropskou komisí zamítnuty, ale naše komise se domnívá, že to bylo z důvodu, že česká strana neposkytla Evropské komisi objektivní, pravdivé a relevantní informace. To je podle mne reálná možnost a způsob, jak prosadit spravedlnost.